To, co říkal Karel Rais, je stoprocentní pravda. Ale skutečně toto je debata na ten kulatý stůl, nikoliv na první čtení ve Sněmovně podle mě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale dovolím si tady reagovat na několik argumentů, které tady zazněly a které podle mého názoru ilustrují složitost debaty o státní maturitě z matematiky. Já jsem zastáncem toho, aby po dobu existence státní maturity v současné podobě, to znamená státní maturitní zkoušky podle zákona, zůstala zachována volba mezi matematikou a cizím jazykem. Argumentů, proč by to tak mělo být, je povícero.
Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Ivo Vondráka, pan kolega Juránek je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si dovolím zareagovat na předřečníka. To nikdo neřeší! A víte proč?
Kolegu Juránka ještě uklidním, protože tady máme další čtyři faktické poznámky. První faktická poznámka je paní poslankyně Valachové, poté kolega Bartoň a poté kolega Baxa.
Děkuji vám, pane předsedající. Tak posun to je. To si myslím, že je příznivé. A například co se týká maturity, není pravda, že se nic nezměnilo. To znamená, že jim chybí čtenářská gramotnost.
Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň s faktickou poznámkou, potom faktická poznámka pana kolegy Baxy.
Tedy méně lidí bude se potom hlásit na vysokou školu. Tedy je omezena autonomie vysokých škol, koho mohou přijímat, protože zákonem je dáno, že člověk bez maturity nemůže jít na vysokou školu. Tedy pokud to není umělecký obor. Zároveň k paní poslankyni Valachové. Trošku mě mate postoj ČSSD, který tady prezentuje k povinné zkoušce, k povinné maturitě z matematiky. Učinil tak proti odporu odborného zázemí ČSSD a v rozporu se vzdělávací koncepcí ČSSD.
Já určitě tedy nechci vést polemiku o tom, kdo které v jaké straně zastává jaký názor. Je patrné z té rozpravy, ani v mé politické straně na to není jednoznačný názor. Jestli tomu dobře rozumím, tak se díváte na zavedení povinné maturity z matematiky jako na další nástroj, který má omezit získávání vyššího vzdělávání pro mladé lidi v Česku. Nerozumím tomu. Vy jste to každopádně podporoval. Já takové školství prostě odmítám. Já bych opravdu chtěl slyšet ten argument, proč vy říkáte, že by měla být zavedena maturita jako zjevná překážka ke studiu pro mladé lidi.
Nyní paní poslankyně Valachová, poté kolega Vondrák, kolegyně Majerová, všichni s faktickou poznámkou. Kolega Juránek je na čekačce.
A co se týká toho, o čem tady jednáme. My jednáme, vážený kolego, a teď promluvím jako právnička, o platném právu, o platném zákonu. Většina zemí.
Nedostatek učitelů je i jinde. I v sousedním Rakousku chybí učitelé. Nedělejme si idealistický obrázek, že je to jenom český problém. Jak dopadá na české školství? To je další problém, se kterým se učitel musí na škole potýkat. No a pak můžeme srovnávat s dalšími profesemi. A rezignujeme tedy na to, že lékař musí být plně kvalifikovaný a naplno vystudovaný? Stačilo by vám jít k lékaři, který řekne "já si to nějak dodělám"? A co třeba takový řidič? A řeknu vám svůj osobní příklad. Nebylo to povinné, takže jsem to zvládal bez toho na troufám si říct velmi slušné úrovni. V roce 2001 na veletrhu GO a Regiontour se mi podařilo vyhrát celostátní soutěž průvodců, dostal jsem i takový diplom, TOP Guide 2001, jel jsem za to do Anglie, do Oxfordu. Říkám: Prosím vás, já mám vystudován obor, státnice, dějepis, zeměpis. Tady průvodcuju řadu let, rodiče měli cestovní kancelář. Tak jsem k tomu měl všechny předpoklady, řekl jsem, já bych vám tam mohl vyučovat. Takže to jenom dávám jako příklad nepoměru. Přibude argument a i veřejnost to tak bude vnímat: Vždyť ti učitelé nejsou ani kvalifikovaní, tak proč by měli mít více peněz? To jsou i fakulty přírodovědecké, filozofické a další. Ale z toho nevycházejme. Mluvil jsem o této záležitosti samozřejmě s kolegy v praxi, na základních školách, na středních školách, s řediteli těchto škol. Především v Jihomoravském kraji, kde se nejvíc pohybuji. A ne když půjdou do škol třeba i neúspěšní odborníci. To ještě opravdu řadu let potrvá a ve Vltavě hodně vody uplyne, než ty platy budou takové, aby i odborník z praxe řekl: Jdu do školy, protože jsem přesvědčen, že udělám třeba něco pro tuto zemi a její děti. Otevřít systémově školství lidem jen s dépéeskou je devalvace pedagogického studia. Hrozí, že tam přijdou lidé bez priority školství jako povolání. Protože jak to uhlídáte, jak od sebe oddělíte ty, kteří opravdu budou mít zájem?
Pane Baxo, promiňte, já jsem vás poslouchal.
Kolega Juránek se možná dočká svého vystoupení. Máte slovo, pane poslanče.
Nebylo to osobní. Jenom chci zdůraznit, že já jsem reagoval na to, co řekla paní poslankyně Majerová, která tvrdí, že za posledních 30 let se úroveň českého školství propadla. A jestliže tady prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Klausi, mluvíte o testech PISA a těch dalších, tak si jenom řekněme, že to jsou testy, které se konají, když je těm žákům 15 let. Zhlouply děti? Nebo změnil se nějak systém? Já jsem si z toho jenom dovodil to, že pokud vy takto hodnotíte na základě jediných testů, které máme, to znamená testů 15letých dětí, absolventy základních škol, tak jediné, co jsem si z toho dovodil sám pro sebe, je to, že nejste spokojena s tím, jak učí čeští učitelé. Tečka.
Pane poslanče, skončil váš čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka a kolega Juránek ještě posečká, protože mám další dvě faktické poznámky - kolegy Volného a Klause.
Děkuji za slovo.
A poté kolega Benešík.
Děkuji, pane předsedající. Původně jsem chtěl toto vystoupení pojmout jako takovou obranu paní kolegyně Majerové, nicméně předpokládám, že ona se ubrání, když bude potřebovat, sama. Já se jenom podělím o svou vlastní zkušenost. Osobně si myslím, že i čeští učitelé učí někdy nedostatečně, někdy dostatečně, někdy dobře, někdy chvalitebně a někdy výborně. Každý z nás má právo na slabší i na ty lepší dny a na temné i světlé okamžiky. Každý, kdo učil, si určitě pamatuje i doby temna, kdy se mu do školy nechodilo úplně nejlépe a ten jeho výkon nebyl úplně skvělý. Nicméně já jsem poprvé nastoupil do školy v roce 2000 a dostal jsem klíč od kabinetu a stůl. Dostal jsem osobní notebook. A proč jsem dostal osobní notebook? Leží v tom, kam se to školství rozhodnutím našich předchůdců i některými našimi rozhodnutími za posledních 30 let ubíralo. Poslední klasická ukázka je školní inkluze, jejíž výsledky ve všech mezinárodních testech na půdě této Sněmovny budou velice negativně, to si buďme naprosto jisti, oceňovat naši budoucí kolegové.
Pane poslanče, máte slovo.
Vaše dvě vystoupení se totiž lišila. To je zcela legitimní. A to je to, proč já jsem kvůli tomu přišel k mluvítku, protože to je osobní útok.
Nyní pan kolega Ondřej Benešík, připraví se kolega Baxa.
Už se to tady vede trošičku jako seminář, tak já budu mít takovou seminární otázku. Já se ptám, já skutečně nevím, nenarazil jsem na to - existují nějaká relevantní data? Já si myslím, že pokud taková data existovala, tak asi nemohla být za prvé moc přesná, ale spíš si myslím, že ani neexistují, takže srovnávat naše školství před 30 lety s tím dnešním je poměrně asi na vodě. Ale myslím se, že dřív ne.
Pedagogické fakulty mají dlouhodobý problém vůbec získat akreditaci pro přípravu budoucích středoškolských učitelů. Je to dobře, protože jen kombinace těchto dvou věcí, to znamená odborného a pedagogického umu, dává do kopy člověka, který bude kompetentní a schopný učit budoucí učitele. Byli to vynikající, skvělí učitelé, kteří dokázali i složitou, velmi obtížně pochopitelnou látku žákovi vysvětlit. Na druhou stranu jsem měl i to štěstí, potkat skvělého odborníka v profesi, který naopak měl tu smůlu, že bohužel svou látku, ten svůj odborný um, nedokázal přenést na nás žáky a my jsme prostě z hodiny odcházeli s konstatováním, že to sice bylo po odborné stránce super, ale moc jsme tomu nerozuměli. Vážené kolegyně a kolegové, ve školách pokračuje závažný problém a na něj upozorňuje i zpráva České školní inspekce k přirozené generační obměně pedagogických sborů. To už tady také několikrát zaznělo. Ptáme se ale tady v Poslanecké sněmovně, co je příčinou toho, že absolventi pedagogických fakult nemají zájem nastupovat na školy, nemají zájem jít skutečně učit? Zajímá nás tady v Poslanecké sněmovně, zda nevyhazujeme zcela neefektivně finanční prostředky za přípravu budoucích učitelů, kteří už při přijímacím řízení nebo při rozhovorech s nimi hovoří o tom, že oni stejně nikdy učit nepůjdou? Možná se to nejeví jako vyhazování peněz, protože příprava učitele není tak drahá jako příprava lékaře, není tak drahá jako příprava chemika či kohokoliv jiného. Ptáme se skutečně po příčinách toho, proč mladí lidé nechtějí učit? Podívejte se, jak jsou vysokoškolští absolventi financováni ve srovnání s ostatními vysokoškolskými profesemi. Je to ostudné a nedůstojné. Podívejte se, v jaké pozici je učitel mnohdy ve vztahu k rodičům, ve vztahu k veřejnosti a často i ve vztahu k samotným žákům. Dnes je učitel zahlcen obrovskou mírou administrativy. Je tady sice kritizováno srovnání s lékařem. Podívejme se na sportovce. Já jsem prošel celou érou boje proti tomu, aby si trenéři museli dělat trenérské kvalifikační třídy - protože proč? Ale je tam spousta znalostí, spousta dovedností, které ten člověk musí mít. Z oblasti fyziologie, fyzioterapie a dalších a dalších věcí. Já nechci být kritikem toho návrhu, který tady pan ministr předkládá. A když jsem tady naposled - už končím - přirovnal toho lékaře, tak jednu věc to společnou má. Když jste hovořili o tom, jak je potřeba navyšovat pedagogickým pracovníkům jejich odměnu za práci, tak jste velmi často říkali, jak důležité, jak výjimečné, jak mimořádné je působení učitele zejména v základních školách, kde vlastně pracují ještě s dětmi, které se utvářejí, utváří se jejich osobnost, utváří se vůbec jejich pohled na svět, na společnost, na život. A já jsem přesvědčen, že stejně tak velmi důležitá je tedy i profese učitele. Protože ten učitel, to není jenom odborník, který přijde do školy a odhrká tam ta fakta. Musí to být i člověk, který má empatii, který je schopen se vcítit do života, do problémů, do trápení toho dítěte.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já jsem poslouchal předřečníka a mě napadla taková kacířská myšlenka. Jestli jsem si to dobře vykládal, tak on nám řekl, že vlastně stačí ten předmět absolvovat, ty čtyři roky, a na co dělat nějakou maturitu. Myslel to tedy na tu matematiku.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Bláhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jestli vlastně na té škole se bude dělat maturita z matiky, nebo z fyziky, nebo z chemie. Nebo se naučím citovat básničky? Do života mi to také asi moc nedá, že jo.
Máte slovo, pane ministře.
Dámy a pánové, tady zazněly velmi zajímavé návrhy, jednak kolegy Gazdíka. Tak zase reakce. To řešení se nabízí, protože je v tuto chvíli po pokusném ověřování Matematika+, tedy obtížnější matematika. Ale ta situace se změní, a to během několika let.
Děkuji panu ministrovi školství Robertu Plagovi. Nyní pan poslanec Jan Skopeček, řádně přihlášený. Připraví se kolega Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Navíc souhlasím s tím, že to hlavní, co bychom také měli udělat, dát studentům jistou jistotu nebo informaci, z čeho skutečně maturovat budou, nebo nebudou, a že není příliš fér, je držet v nejistotě. Nicméně pár argumentů řeknu. Já si myslím, že to je hloupost, že logické myšlení, kritické myšlení, schopnost dávat věci do souvislostí budeme potřebovat všichni, nebo potřebujeme v životě všichni, ať už se věnujeme profesi jakékoli. Ten další argument, proč pléduji za matematiku, je jednoduchý. Zároveň si myslím, a řada testů to potvrzuje, že ty země, kde je dobrá znalost, nadprůměrná znalost z matematiky, tak jsou úspěšnější, je tam více inovací, vynálezů, ta země jde zkrátka dopředu. Souhlasím nicméně s tím, abychom byli fér ke studentům a rychle jsme rozhodli a dali studentům jasnou zprávu o tom, jak budou maturovat. Když jsem nastupoval na první ročník střední školy, tak nás tehdejší profesorka matematiky varovala, že kolegové v ročníku nad námi ještě tu maturitu mít nebudou, že oni budou jenom tím testovacím ročníkem, který bude testovacím způsobem vyplňovat - tehdy se to jmenovalo Scio testy z matematiky, a že my už budeme skutečně těmi, kteří budou maturovat. Ta neschopnost státu od té doby v tomto smyslu udělat jakýkoliv pokrok je prostě neuvěřitelná. Přiznejme si, že ta neúspěšnost v minulých letech je dána podle mého názoru dvěma fenomény.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Navrhujeme: Grémium navrhuje pevně zařadit bod 233 schváleného pořadu - sněmovní tisk 441, zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, na čtvrtek 13. 2. od 11 hodin. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Pawlas.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Můj návrh, pro vaši informaci, vychází z debaty na dnešním ranním grémiu Poslanecké sněmovny a věřím, že má šanci na úspěch.
Poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech, a poprosím o klid. Pan předseda to zvládl svým zvučným hlasem, ale není nutné, abychom se tady překřikovali. S přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dobrý den vám přeji a dovolím si vás požádat o předřazení jednoho bodu.
Takže to tam také je. Ale pokud ho vylijou těsně před koncem po třech letech, tak je to selhání. Toto ta vysoká škola ve své autonomii měla odhalit dřív. Zabýváme se tím problémem na úrovni státu, ale ruku k dílu také musí dát vysoké školy.
Nyní pan poslanec Martin Baxa s faktickou poznámkou. Připraví se k faktické poznámce Jiří Mihola. Máte slovo, pane poslanče.
Já jsem nečekal, že moje vystoupení na obhajobu zrušení povinné maturity z matematiky vyvolá takovou záplavu reakcí. A jsem rád, že pan ministr tady reagoval se sérií několika poznámek na toto téma. Ale proč jsem chtěl vystoupit, je, abych reagoval, pane předsedající, vaším prostřednictvím, na vystoupení paní poslankyně Majerové Zahradníkové. Nebo mě osobně to neuráží, já jsem svou učitelskou práci dělal, jak jsem nejlépe uměl. Ale jestli toto říkáte, tak to řekněte všem těm učitelům, kteří 30 let na českých školách působí a snaží se dělat tu práci, jak nejlépe mohou.
Připraví se Ivo Vondrák, Kateřina Valachová, Zuzana Majerová.
Děkuji. Já jsem chtěl podobně jako pan kolega Baxa zareagovat vaším prostřednictvím na kolegyni Majerovou. I když jsou i geniální, nicméně asi se to netýká úplně většiny.
Děkuji. Zaznělo tady, že si stát vymýšlí, kdo co musí mít za vysokou školu. Za druhé k panu Výbornému prostřednictvím předsedajícího. Když jsem učil před 30 lety, tak absolvent střední školy toho uměl více, než dneska umí doktorand. A to tady zaznívalo mnohdy, mnohokrát. To je zásadní rozdíl!
Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová. Po vás pan kolega Mašek a poté Václav Klaus. A já vám budu měřit čas k faktické poznámce. Máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající, omlouvám se. Takhle jednoduché to nebylo. Neříkám, že průmyslová lobby a průmyslové podniky nejdou každému ministrovi či ministryni školství po krku. V případě řekněme posílení matematických dovedností to určitě ano. Nicméně to, že by způsobily právě ony, že máme v oné triádě společné maturitní zkoušky matematiku, tak takhle to nebylo. Tak vás chci jenom upozornit, že kromě práce už vlastně bylo všechno vydiskutováno.
Nyní faktická poznámka Jiřího Maška, připraví se pan poslanec Václav Klaus.
Přivolal jsem tedy všechny, kteří nejsou v sále, aby se dostavili. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Prosím všechny, aby se přihlásili, byli jste odhlášeni. Myslím, že nyní už jsme připraveni na hlasování.